Radnice proto poslala protestní dopis ministru vnitra Rakušanovi a zástupci generálního ředitele České pošty Štěpánovi. Žádá přehodnocení plánů a zachování poboček na Ostravě-Jih. Asi třetinu obyvatel Ostravy-Jihu přitom tvoří senioři, kteří se bez pošty prostě neobejdou. Protestní dopisy ministrovi už zaslali i primátor Ostravy a hejtman Moravskoslezského kraje. Takže objekt po rekonstrukci se ruší. Svaz měst a obcí rovněž nesouhlasí s postupem vlády při transformaci České pošty. Odmítá, aby výběr 300 rušených poštovních poboček předcházel jednáním se zástupci měst a obcí. Svazu se nelíbí to, že výběr poboček ke zrušení by měl předcházet jednáním se zástupci měst a obcí. Vláda podle něj včas a dostatečně nekomunikuje. To je to, co jsem tady přirovnal k velkému komunikačnímu selhání Ministerstva vnitra a této vlády. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník, který je ze strany Starostové pro Liberecký kraj, což je partnerský subjekt vládního STANu, s rušením poboček nesouhlasí. Zámečníkovi se nelíbí, že polovina z toho je z Liberce, a navíc že by jich v pátém největším městě v zemi dál fungovalo jen osm. "To mi přijde na stotisícové město málo. Budeme proti tomu vystupovat. Nevíme, zda náš odpor něco zmůže, nespokojenost ale vyjádřit musíme," říká primátor Liberce. Se změnami nesouhlasí ani starostka ústecké městské části Neštěmice Yveta Tomková. "Ze strany České pošty je to otřesné jednání. Nápor lidí jediná pošta nemůže zvládnout, už teď se tvoří fronty," konstatuje Tomková. "Vyvoláme jednání s Českou poštou a budeme se snažit pobočku zachovat," je rozhodnuta starostka Tomková. Jenom jedna pošta ze tří stávajících poboček bude od července otevřena také v Lounech. "Teď jsou obě pobočky využívány a nedovedu si představit, že především senioři budou chodit z jednoho konce města na druhý.
Žluťák přišel s projektem skutečné prevence, pavilonu za miliardu, kde přijde rodina, děti si tam hrají, manžel má nějakou okupaci a manželka jde na vyšetření a je to super. A já jsem zvědav, jestli postaví tu nejmodernější porodnici u Apolináře, kde kdysi rodili všichni premiéři... Takže onkologie, mohl bych tady o tom mluvit dlouho. Napsal mi jeden hejtr, že mě nesnáší, ale že má problém s dítětem, jedenáct let, kluk. Tři měsíce. Tady jsou dvě koncepce. My jsme chtěli ambulantní psychiatrickou péči. Ano, vždycky jsme tak postupovali. Vždycky jsme se spoléhali na experty, na odborníky, žádné spolustraníky, žádní kámoši. Tady se píše: "Jako zástupci osob se zkušeností s duševním onemocněním bychom se rádi veřejně vyjádřili k aktuálnímu stavu péče o duševní zdraví v České republice a k důležitosti pokračování projektu reformy péče o duševní zdraví." No, to je to, co my jsme začali, a za covidu se to ještě zhoršilo. A proč se to zhoršuje celosvětové? Proč je tolik sebevražd mladých? Ano, to je dneska nějaká doba. Takže bylo to profesionální. Ano, to je pravda.
Já se omlouvám. Víte, jak to na mě působí, kolegové a kolegyně? Aby to nebylo usnesení hnutí ANO a aby to bylo usnesení koalice. A to je celá ta hra. A to mně tedy připadá úplně neskutečné!
Jakékoliv výtky mohly zaznít jak ve všeobecné, tak v podrobné rozpravě. Nyní bychom prostě měli přistoupit k hlasování. Jsou tu dvě usnesení, prostě se liší a budou hlasována obě dvě usnesení.
Omlouvám se. Dejte o něm prosím hlasovat.
Tomu rozumím. A následně bychom hlasovali o dvou usneseních pana poslance Lochmana. V proceduře se můžeme bavit o tom, jestli budou hlasována vaše usnesení první a pana kolegy druhá. Není možné, aby v rámci procedury zaznělo, že nebude hlasováno o jednom z přednesených usnesení.
S vaším názorem souhlasím, a proto žádám, aby bylo dáno hlasovat o proceduře tak, jak jsem navrhl. Děkuji.
Návrh usnesení byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji. Návrh byl zamítnut.
Proč jste v roce 2022 to nezačali řešit? Budiž. Tak jste to měli změnit. Problém byl v tom, že jste v roce 2022 řešili desítky jiných věcí, a já tvrdím, že jste neodhadli správně priority. Vy máte právo si odvolat člověka a dát si tam - a to je to důležité a to vám vyčítám - někoho lepšího. Jestliže jsem říkal ty České dráhy a odvolával jsem ředitele, tak jsem měl v záloze člověka, kterého jsem měl dopředu projednaného, a během jednoho dne tam nasedl restrukturalizační manažer a ten začal ty České dráhy řídit. A já předpokládám, že když jste se v době krize zbavil generálního ředitele z důvodu, o kterém můžeme diskutovat, jestli byl správný, nebo ne, ale máte na to právo, tak jste tam měl mít někoho, kdo to okamžitě začne řídit. Toho jste neměl, tak jste vypsal výběrové řízení a po devíti měsících jste dospěl k závěru, že nikdo takový není. Mezi námi, kdo by se tam dneska hrnul do České pošty? Takže to považuji za největší chybu, že jste přišli o ten rok a půl, nebo možná rok a čtyři pět měsíců. Vy začínáte připouštět určité změny, což si myslím, že je to úplně nejhorší, protože začíná obrovský lobbing všech těch, kteří samozřejmě chtějí zachovat pobočky, a nevím, jak se s tím teď popasujete. Ale mělo se diskutovat v průběhu celého roku 2022, když se něco někde bude redukovat, čím se to nahradí. A možná by se to udělalo za jiných nákladů, ale na to už teď nemáte příliš mnoho času. Nemáte ani plán, nemáte analýzu.
Také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Já jsem se nestačil přihlásit. Já jenom v těch reakcích na data z analýzy, která jsem údajně citoval. Ano, použil jsem dvě slova, která by se mohla jevit... použil jsem slovo pokrytecké a použil jsem slovo zbabělé. A můžeme si někdy společně některá ta vystoupení projít a zamyslet se nad tím, kdo koho uráží.
Další s faktickou poznámkou, pan ministr Rakušan.
Nerad, ale musím, protože to vypadá, že je tady žádost o mé reakce, a na přednostní práva se čeká dlouho. Já se tedy rovnou omlouvám všem přihlášeným do rozpravy, ale probíral jsem to i s vašimi zástupci. No ještě u pana předsedy Babiše - říkal tady věty: byl jsem v čele vlády, nebylo to v mé kompetenci, nemohl jsem do toho nijak zasahovat. Jsem rád, že za celý ten proces se postavila celá vláda. U nás to nemáme tak, že by na sebe jednotlivé koaliční partaje útočily. Je to celovládní projekt. Děkuji panu předsedovi Babišovi za příklady ze zahraničí. Víme o nich a v mnoha případech je chceme následovat. Další věc, tahle firma ale přece - a to také reaguji na něj - nebude vždycky tvořit zisk. A to není účelem. Cílem není maximalizace zisku, ale udržitelnost a poskytování takových služeb, které budou udržitelné finančně, ale i věcně, ale ne že primárně budou ziskové. To se asi úplně nepovede a rozhodně ne v té první fázi. Pan předseda Babiš mě vyzývá k dražbám, jiná cesta není, maximalizujte zisky. Byl bych rád za jedno doporučení, ale chápu, že to jsou osobní názory. Listovní služby dvakrát třikrát týdně, ano, to jsem říkal, ale nikoliv balíky.
Děkuji za dodržení času.
Je to určitě věc nepříjemná. Byla to nejpočetnější a nejrozsáhlejší poštovní síť v celé Evropské unii. Pouze ukazuji, že Česká pošta je dlouhodobě neřešeným problémem. A proč neřešeným? Protože nepřinášela žádné politické body. Protože nebyl zájem se pouštět do reformy, která vždycky bude bolestivá. A ta dvouletá transformace České pošty, která by měla být ukončena v roce 2025, tu hodnotu přinese. Hodnotu moderní poštovní instituce, která bude poskytovat služby, které si stát od ní objedná, a to služby 21. století. A ještě dodám větu B, a to že stát za ty služby také České poště bude platit. Je to s podivem, ale je to věc, která v těch minulých letech samozřejmá nebyla. Jaké jsou plánované kroky pro nejbližší dobu, které znamenají tu záchrannou brzdu jako takovou. Pracuje mezirezortní transformační tým s externími specialisty a odborníky, který připravuje transformační plán toho, jak Česká pošta bude fungovat, jak Česká pošta bude vypadat a jaké služby bude poskytovat. Tohle je transformační plán. Transformace není rušení 300 poboček. To je zadání. Ale samotné vypracování transformačního plánu nás teprve čeká. Je to tak, že jsme začali s Českou poštou konečně něco dělat. Heslo "nekecáme, makáme", jsme my nevymysleli, ale naplňujeme ho. Už teď v hrubých rysech lze říci, jak si Českou poštu představujeme. Česká pošta v té blízké budoucnosti představuje prodlouženou jakousi offline ruku státu. Měla by být detašovaným pracovištěm státní správy, které v sobě spojuje prvky digitalizace, fyzické služby nebo asistence. Například se zde bude moci zažádat o sociální dávku, vyřídit základní agendy finančního úřadu, nechat si poradit v oblasti státem vypisovaných dotací a podobně. Síť poboček České pošty by měla integrovat nejrůznější služby státní správy, které se v regionech nevyplatí provozovat samostatně, a proto z nich mizí, jak vidíme třeba i u finančních úřadů. A tohle je přece i účel toho, jaké pobočky byly vybrány. Je falešný argument říkat, že Česká pošta mizí z vesnic, obcí, slabých regionů, venkova. Naše transformace šla cestou, že tam, kde je jedna pobočka České pošty, tak ta pobočka zůstává. Právě z toho důvodu, že na venkově, v malých městech a v obcích je pošta často jediným výdobytkem státní správy, jediným dotykem státu, který je lidem ještě k dispozici. Proto jednu pobočku nikde nerušíme. Pokud došlo k redukci poboček, tak v těch městech, kde stále zůstane i po redukci pobočková síť zachována tak, aby poštovní síť byla pro lidi v celé České republice dostupná. Chtěl bych zdůraznit a připomenout, že maďarská pošta šla úplně obrácenou metodou: zrušit pošty na venkově a centralizovat tyto služby do větších měst. Je to určitě legitimní cesta, ale tou my se nevydáváme. Protože obslužnost na venkově je pro nás základní hodnotou, kterou právě po transformačním projektu budeme moci využít, aby pošta poskytovala základní služby státní správy v mnoha segmentech. Je pro nás ambicí, aby pošta byla poslední výspou státu i v těch místech, kde stát jinak fyzicky přítomný není. My máme rozhodovat o tom, zda pošta bude dlouhodobě udržitelná, bude smysluplně fungovat, a to na celém území naší země. My máme nastavit základní rámec. Jednání o konkrétních pobočkách se vedou na ose Česká pošta, její management a starostové, primátoři, případně hejtmani. Pošta se schází a v nejbližší době se sejde se starosty všech 113 obcí, kterých se redukce poboček týká. To je počet starostů, se kterými management České pošty buď jednal, anebo jednat samozřejmě v nejbližší době bude. Občas jsme slyšeli věty: pošty bývaly v každé vesnici. Starostové i při té nejlepší vůli nemohli být vtaženi do té diskuse žádným zásadním způsobem dopředu. Já velmi doufám, že diskuse se povede nejenom na linii, kterou konkrétní pobočku rušíme, ale na linii toho, co s Českou poštou můžeme a musíme udělat. Proč se s Českou poštou nic nedělalo dříve a proč musela se dostat do stavu, ve kterém je nyní. Možná někdo bude mít i svědomí a vyvodí z toho i nějakou svou vlastní politickou zodpovědnost. Rozhodnutí o výběru pošt základní rámec dává Český telekomunikační úřad. Ten navrhuje počet zrušených poboček, o tom vláda diskutovala samozřejmě a hlasovala. Nikoli o jednotlivých pobočkách. To je rozhodnutí managementu České pošty. Se starosty potom Pošta jedná o tom, zda existuje v lokále nějaký konkrétní aspekt, který by mohl vybranou pobočku v území změnit. V individuálních případech, ale nebylo jich mnoho, k tomu také došlo.
Byl jsem přesvědčen, že Ministerstvo vnitra musí zrychlit projekty Pošta Partner, kdy byly ve skluzu. Musí zmodernizovat třídicí uzly, balíková centra, zkvalitnit IT infrastrukturu a zaměřit se více na portfolio služeb, které jí přinášely finanční prostředky. Ale abych se vrátil k té době, kdy jsem tam působil. V březnu vypsané výběrové řízení, v dubnu jmenován nový ředitel. A v květnu dostal úkoly, které měl předložit v říjnu, ale to už jsme neměli tam být a měli jsme jenom svítit.
Další přihlášenou je paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Pane ministře, my se tady v tuhle chvíli bavíme o zrušení 300 poboček. A analýzu, podle čeho se rušily, nikdo neviděl. Vy jste jí viděl? Nikdo, nikdo ze starostů ji neviděl. Tak nám ji ukažte. Ukažte nám tu ekonomiku těch uzavíraných poboček, proč se zavírají. Jak jsou na tom ekonomicky špatně? A chci vám říct jedno, když tady neustále se navážíte do našeho pana předsedy, ještě si dovolíte ho nějakým způsobem nazývat: kdyby takto postupoval Andrej Babiš jak postupuje Vít Rakušan, křičela bych úplně stejně! Protože postup Víta Rakušana je absolutně chaotický a nekompetentní!
Také děkuji za dodržení času. A další s přihláškou je pan poslanec Mašek. Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Chci také zareagovat na celou tady tu problematiku, co jsme tady od mého předřečníka slyšeli, že to byl tupý škrt. A já s tím souhlasím a vysvětlím také, proč si to myslím, že to byl tupý škrt. Protože Ministerstvo vnitra to vůbec neřešilo s těmi obcemi. Ony se dostaly do ztráty. Podle mě vyhodnotilo a udělalo tu nejhorší variantu řešení jakou mohlo, to znamená zrušit ty pobočky.
Děkuji za slovo. Já bych tady také rád zareagoval na mé předřečníky, protože zde bylo řečeno mnoho věcí. Nicméně to, co jsme se dozvěděli od zástupce odborové organizace... nebo těch organizací odborových, které jsou u České pošty, je více, není jenom jedna. Samozřejmě, že prodávání nemovitostí jenom tak přes realitku, může to nést spoustu problémů s tím, že bude třeba pošta prodaná nějakému předem vybranému zájemci. Ale ještě bych tady poukázal na článek, který vyšel na Seznamu, tedy to, že se do velkých měst bude etablovat nějakým způsobem ukrajinská pošta. Pokud by to mělo mít nějakou souvislost s Českou poštou a zrušením jejich poboček tak, aby vyklidila ten prostor pro konkurenční poštu ze zahraničí, tak opravdu bych byl rád, kdybych se dozvěděl, jestli taková souvislost tady neexistuje, protože důvěřuji Seznamu Zprávám.
Také děkuji. A další s faktickou poznámkou je pan předseda Babiš přihlášen. Prosím, vaše dvě minuty.
Takže pane ministře Rakušane, ono to tak vypadalo hezky dneska. Já jsem vystoupil velice konstruktivně. Ten projekt vám psala Evička Hanáková, nebo kdo?
Zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy je paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, pane poslanče Letocho, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, vy jste řekl, že vyhlížíte návrh opozice. My vyhlížíme vaši analýzu. Tolik k tomu, protože stejně jako ministr Síkela chcu reagovat na předchozí debatu. Říkáte, že na bezpečnostním výboru nějaká diskuse proběhla, nicméně tato diskuse má proběhnout zde. Co se týče matematiky České pošty, tady už to několikrát zaznělo, tady bývalý náměstek primátora Opavy si stěžoval na 56 000 obyvatel Opavy, dvě pošty. To opravdu v té analýze vám takto vyšlo? Ano, potom byste mohli uzavřít podstatně víc poboček, pokud budete takto uvažovat, když dáte na 50 000 obyvatel jednu poštu. A další, co bylo zajímavé, týkalo se to městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Starostovi přišel krásný dopis, že se ruší dvě pobočky, v novinách si přečetl, že se ruší tři. Dvě nerovná se tři. Prosím, naučte se matematiku, opravdu to není vhodné. Já jsem chtěla sice o něco déle hovořit, nebudu. Připomenu jednu věc, která tu nezazněla. Pošta plní také jiné úkoly, například doručuje soudní obsílky i věci týkající se správního řízení, obálky s pruhem. Já bych chtěla vědět, jak ta analýza počítala s tím, jak bude zajištěno toto doručování, protože aspoň co jsem z tisku, nikoliv zde slyšela, tak bude omezena například otevírací doba a podobně. A také k té digitalizaci.